Takže my nechceme privatizaci, my nechceme zdravotnictví pro bohaté. A to taky stouplo. To je velký problém, ano. Takže ty programy jsou připravené. Nedostupnost zdravotní péče pro pacienty, nefunkční kolabující systém zdravotní péče. Pasivita účastníků systému - Ministerstvo zdravotnictví České republiky, zdravotních pojišťoven, poskytovatelů zdravotních služeb, neřešení problémů, bezradnost, rozvrat, prosazování parciálních zájmů. Absence výzev strategie směřování funkčních opatření, kumulace problémů, defraudace, klientelismus, tunelování systému VZP, to si pamatujeme, co tam všechno v minulosti vytunelovali a rozkradli. Řízení korunou prostřednictvím úhradových vyhlášek demotivujících poskytovatele zdravotních služeb léčit pacienty a destabilizujících poskytovatele zdravotních služeb. Snižující se objem zdravotních služeb. Negativní motivace léčit pacienty. Omezování poskytování zdravotní péče. Nedostupnost urgentní péče. Nemocnice odmítající přijímat pacienty od zdravotnické záchranné služby, sanitky objíždějící nemocnice v regionu.
Už dneska získat termíny ke specialistovi není vůbec jednoduché. Ty termíny jsou často dlouhé. Tito klienti také vyžadují chirurgické a ortopedické zákroky. Pokud se jedná o elektivní výkony, jako je třeba výměna kyčelního kloubu, tak tam ty čekací doby začínají být velmi problematické, a myslím, že už to tady zaznělo včera, že se prodlužují čekací doby na ortopedické operace, a mezi nimi je právě i výměna kyčelního kloubu. A to vlastně potřebují i pacienti v těchto zařízeních. A k tomu musíte připočíst ještě ty, kteří mají demenci třeba z jiných příčin. Toto vyšetření by se mělo provádět, tuším, jednou za dva roky v souvislosti s preventivní prohlídkou. Tato data jsou dohledatelná. Takže i to je potřeba brát v potaz. Převážná většina těchto pacientů potřebuje inkontinentní (?) pomůcky, na které se teď začalo více doplácet, myslím že ve třetím stupni inkontinence. Potřebují berle. Potřebují vozíky. Tam jsou nějaké doplatky. Nepočítám, že v roce 2022, a byli jsme tak ujišťováni, že k žádným změnám nedojde, čili doufejme, že to tak bude. Ale nicméně není jasné, z čeho bude financován rok 2023 a dále. A jsou oprávněné obavy z tohoto segmentu. Já jsem ještě členkou segmentu pro zdravotně-sociální pomezí - a samozřejmě ty obavy z tohoto segmentu jsou, že se bude více doplácet na tyto kompenzační pomůcky, že se zvýší doplatky na inkontinenční pomůcky. To samozřejmě problém je, protože tito pacienti ve vyšším věku trpí obrovskými bolestmi kloubů, takže pokud se čekací doby u těchto ortopedických operací prodlužují, tak pak to znamená, že z tohoto částečně pohyblivého pacienta se stane úplně nepohyblivý pacient a zůstává na lůžku, protože on pro velké bolesti nemůže chodit, a neovlivní to ani příliš výrazně léky proti bolesti, které pochopitelné užívá. Snažila jsem se vám tady přiblížit problematiku domovů se zvláštním režimem a chtěla jsem vám vlastně přiblížit a zdůraznit, že pacienti se v těchto domovech v žádném případě bez zdravotní péče neobejdou. To, že ministr financí trvá na tom, že se sníží platby za státní pojištěnce, to se dá do určité míry pochopit. Byla by velká škoda, kdyby to bylo za každou cenu a ať to stojí, co to stojí. Co je ale nepochopitelné, že v podstatě toto obhajuje ministr zdravotnictví, který je lékař a celý svůj život pracuje ve zdravotnictví. Jsem si jistá, že určitě vykonává i nějaké manažerské pozice. A že na to přistupuje i v době, kdy není jasný valorizační mechanismus. My tady o něm mluvíme celou dobu, ale prakticky je to jenom, že by to mohlo být navázané na ten parametr nebo na onen, ale v konečném důsledku zatím nic představeno není. My jsme opravdu velmi rádi, že se na tom budeme moci podílet, ale v situaci, kdy zatím není nic jasné, tak snižovat platby za státní pojištěnce je velmi nešťastný krok. Myslím si, že to je nešťastný krok, a držme nám všem pacientům palce.
Děkuji, paní poslankyně. A nyní s faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Helena Válková.
Já možná nebudu potřebovat ani dvě minuty. I od té částečné pohyblivosti, částečné nepohyblivosti do úplné nepohyblivosti.
Toto téma jsme probírali i na podvýboru pro financování zdravotnictví a zdravotní pojišťovny. I zástupci zdravotních pojišťoven se na tento návrh dívají s nelibostí. Z jejich úst jsme slyšeli jejich reálné obavy nad následky snížení platby za státní pojištěnce. Ano, říkají, že ustojí hrazení zdravotní péče i po snížení tohoto důležitého příjmu, ale pouze do konce tohoto roku, a to ještě za cenu vyčerpání prakticky veškerých svých rezerv, a další rok jsou schopni zvládnout pouze s valorizací. Podle mého názoru je automatická valorizace platby za státní pojištěnce naprostá nezbytnost a mělo to být už dávno. Rozhodně ale nechápu, proč tomu má předcházet takové výrazné snížení. Je potřeba zavést valorizaci platby za státní pojištěnce, ale bez jejího snižování z té současné výše, a nedopustit riziko vyčerpání rezervních fondů zdravotních pojišťoven. Vláda si v této věci vlastně protiřečí. Na jedné straně se chystá ve zdravotnictví škrtat a na druhé straně si nechala schválit za dramatických okolností zválcováním Sněmovny a porušením demokratických principů pandemický zákon pod záminkou, že ho potřebuje pro případnou podzimní vlnu epidemie, a to dokonce i proti rozhodnutí vlastních senátorů, kteří se proti této normě rovněž většinově postavili. A to v situaci, kdy naše zdravotnictví bude čelit dalšímu obrovskému tlaku, kdy do země přichází několik set tisíc uprchlíků. V situaci, kdy se jedná právě o statisíce nových státních pojištěnců, kterým stát garantuje kromě podpory i zdravotní pojištění zdarma, škrtá vláda právě v oblasti zdravotního pojištění. Právě pro tyto případy mají pojišťovny vytvořeny rezervní fondy, které jim chce současná vláda nepochopitelně zkrátit. Vyčerpání systému veřejného zdravotního pojištění, ke kterému by mohlo díky těmto škrtům dojít, by se brzo obrátilo i proti současné vládě. Spoléhat v dnešní situaci na skutečnost, že se bude pozitivněji než v minulém roce vyvíjet situace na příjmové stránce od ekonomicky aktivních plátců pojistného, kdy s ohledem na inflaci budou příjmy vyšší, jak se domnívá v důvodové zprávě vláda, je velmi naivní.
Já vám také děkuji, paní poslankyně. Jako další je přihlášen do rozpravy pan poslanec Julius Špičák, kterého zde nevidím. V tom případě budeme postupovat dál. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající.
Já vám velmi dobře rozumím.
Takže já začnu od začátku. Tato vláda se zaklíná zodpovědností a zaplavuje nás vznosnými frázemi o tom, jak chce budoucí generace ochránit před dluhy. Právě na zdravotnictví je zřetelně vidět, jak je to pokrytecké. Je naprosto evidentní, že jde jen o lacinou a pro budoucnost velmi drahou pózu na efekt. Já to říkám se vší vážností, protože cítím povinnost veřejnost před tímto nebezpečím varovat. Varovat před tím, aby příští generace nebyly zatíženy obrovskými náklady a nemusely nést zbytečné oběti. Nemusím být odborníkem na zdravotnictví, abych věděla, že prevence je mnohem levnější než léčba následků. Fialova vláda chce nyní šetřit na zdraví lidí. Jen v letošním roce půjde zhruba o 20 miliard korun, které avizuje jako úspory. Tyto náklady potom lidé budou platit v budoucnu.
Prosím, pokračujte.
Životy a vážné zdravotní problémy těchto lidí půjdou na vrub vlády Petra Fialy a jeho koaličních partnerů. Já vím, že to zní pateticky, ale je to tak. Už jen to, že tato vláda ždímá lidi finančně, je neodpustitelné. I tyto náklady zaplatíme v budoucnu v podobě sociálních dávek, podpor, nižších příjmů do rozpočtu a podobně. Od vlády by sice člověk čekal více empatie, ale bohužel ne od té současné a mám pocit, že ani od mých kolegů na pravé straně. Když mluvíme o zdravotnictví, tak bychom si měli uvědomit, že o život jde. Bavíme se tady o 20 miliardách korun, o které jen letos přijde zdravotnictví. Projeví se to v horší prevenci, která už tak byla s ohledem na covid zanedbávaná. Méně lidí bude mít přístup k inovativní léčbě, která bývá účinnější, ale i dražší. Nebude na účinnější, ale rovněž dražší léky. A ušetří se dokonce dvakrát. Napřed na samotné léčbě a v dalších letech pak na důchodech A to je velmi, velmi smutné. Nedostatek peněz povede k omezení zdravotnické péče. Pokud jsme se mohli chlubit něčím, co nám záviděly mnohé země, tak to vypadá, že tato vláda to zadupe do země. Pokud peníze budou chybět od státu, logicky začne vláda zdůvodňovat, že si prostě lidé budou muset začít připlácet. Možná si říkáte, že tu maluji na zeď apokalypsu. Ale není to tak docela pravda. Zdravotnictví je opravdu velmi citlivá věc a lidé ji velmi vnímají. Vzpomeňme si, co dokázalo například téma zdravotnických poplatků. Evropská kultura je založena na tom, že si váží každého jednotlivého života, protože je s ním spojen individuální osud a člověk z našeho evropského pohledu není jen číslo ve statistice. Pro vládu Petra Fialy a pro ministra Válka je charakteristický nadhled nad lidské osudy. Já mám pocit, a asi nejsem sama, že jsme pro ně jen čísla ve statistice. To bylo vidět v přístupu ke covidu, kdy si řekli, že to vlastně nějak dopadne. A já se domnívám, že zbytečně umírali lidé. Léky a vakcíny za desítky milionů korun šly do stoupy. Hlavně že vláda se zavděčila svým voličům téměř okamžitým uvolněním veškerých preventivních hygienických zásad.
Bojovali jsme o to kuloárně třicet let, co pojišťovna existuje. Bojujeme o to, aby tento mechanismus byl. Když je tady konečně na stole, a o tom jednáme, o ničem jiném, vůbec ne o virech, vůbec ne o rakovině, hovoříme o tom, jestli zdravotnictví bude mít dostatek peněz, tak najednou pan poslanec Babiš nechce. Já se ho ptám proč. Proč nechcete dopřát pojišťovnám valorizaci, která by jim přinášela každý rok procenta navíc? To je moje otázka. A vůbec se vás neptám na to, jak se léčí rakovina.
Dále je přihlášen s faktickou pan poslanec Vondráček a připraví se pan poslanec Janulík.
Děkuji za možnost vystoupit s faktickou poznámkou. Takže za prvé, chtěl bych, aby bylo všechno v pořádku. Došlo tedy k omezení řečnické doby podle mě, ještě než byla otevřena rozprava. Já nerozporuji, že to nejde . Je otevřen bod, bylo hlasováno. To je v pořádku. Vždycky proběhly aspoň nějaké základní příspěvky. Opět se ukazuje, že vládu vůbec nezajímají argumenty ani příběhy konkrétních lidí, pro které elektronická evidence tržeb znamená likvidaci," uvedl předseda ODS v prohlášení. - Takže nyní vlastně dělají ti koaliční úplně to samé, co dělali ti koaliční dřív. Ach, ty výměny vlád, ach, ty výměny opozic a koalic. Všechno se opakuje, nikdo si nic nepamatuje.
Dále je přihlášen s faktickou pan poslanec Janulík. Jako další je přihlášen pan poslanec Feranec a následuje pan poslanec Mašek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Dámy a pánové, já jenom zareaguji. Tak jak je předložen, je snížit o 14 miliard. A já se ptám, i když bude nastavený, z jaké základny? Tam není o tom ani zmínka. Jestli bude načtený, je to v pořádku, ale kdy se dostane na tuto úroveň?
Nyní faktická pana ministra Stanjury. Připraví se pan poslanec Svoboda.
Musíme si vybrat. Já jsem včera nabídl, že ten mechanismus je připravený. Nabídl jsem hnutí ANO, že o něm můžeme jednat, než ho dáme do systému, a že jsme připraveni o těch parametrech debatovat. Ta nabídka platí. No tak to je jednoduchá matematika.
Já prostě nemám rád, když si někdo přisvojuje nějaké výdobytky, které vlastně úplně nevydobyl. Na začátku pan poslanec Babiš mluvil o tom, že byl jediný, který přidal zdravotníkům. A kdyby nám tenkrát přidal trošku za státní pojištěnce a tak se strašně nebránil, jak se bránil, tak jsme jistě přidali víc. Pak bych také uznal, že přinesl do zdravotnictví třeba 20 miliard na REACT. To bylo docela hezké, taková šance pro zdravotnictví. Bylo fajn, že ty peníze sehnal, bohužel potom už je neuměl správně utratit.
Také děkuji. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Pan ministr už se směje. Vaším prostřednictvím, paní předsedající, k panu zpravodajovi. Žádná klikačka nebyla. Ale co se stalo? My jsme dostali z Evropské komise další zdroje, protože jsme samozřejmě vyjednávali, a tyto zdroje se dále pustily do zdravotnictví.
Já jsem jen chtěl říct, že za moji politickou kariéru, protože jsem přišel z byznysu, jsem vždycky vydal nějakou publikaci. Já jsem jako ministr financí vydal tuhle brožuru. No a my jsme potom měli další publikace.
Pane předsedo, já se omlouvám, ale skutečně vás vedu ke kázni. Držte se projednávaného bodu, který je o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. A to není o Národním investičním plánu nebo jakémkoliv jiném plánu. Držte se projednávaného bodu.
Pane předsedající, mýlíte se. Je to o penězích pro české zdravotnictví. Ale pane ministře, tak se podívejte, jak vypadají ty nemocnice. Tak doufejte, že to dopadne. IKEM, Psychiatrická nemocnice Bohunice, Plzeň. Všechno - máte to podrobně. Ano, budete argumentovat, že to bylo i na covid. A jsou tam obrovské problémy. My jsme měli projekt ohledně sester a další věci. Je to o penězích. Samozřejmě pokud budete mít zájem, tak já tady můžu znovu číst asi tři hodiny různé naše projekty ve zdravotnictví. Ale doufejme, že to k něčemu bylo. Minimálně to bylo k tomu, že občané vědí, že je tady důležitá publikace, která je pro ně důležitá, která jim skutečně může zachránit život. A o to mi vždycky šlo, o naše lidi. Proto nás volili, proto jsem šel do politiky, abych pracoval pro ně, a ne abych se živil politikou. A ten prospekt a ten národní boj proti rakovině je důležitý. A znovu vyzývám pana ministra i pana premiéra, aby na to dohlídli. Osobně jsme to prezentovali v Bruselu, a je tam 50 miliard. Děkuju za vaši pozornost.
Dobré poledne, paní poslankyně, páni poslanci. Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, prostřednictvím paní předsedající mám dvě poznámky k panu poslanci Babišovi. V těch dlouhých hodinách, které jsme tady strávili, zazněla spousta informací z letáků, které byly jistě správně. Zazněla tam také ale spousta polopravd, nepravd i lží. Nebudu mluvit o všech, ale musím zareagovat na jednu z vět, která zazněla hned na začátku, a to že neexistuje očkování proti rakovině. Ta věta tam opravdu byla. I když potom pan poslanec popíral sám sebe, bylo vidět, že ty materiály byly připravovány různými osobami a četl letáky z různých vydavatelství. Ale myslím si, že je opravdu zásadní, aby zde zaznělo, že prevence rakoviny ve formě očkování existuje. Je potřeba tento preventivní program nezpochybňovat, ale velmi na všech úrovních podporovat a vést rodiče k tomu, aby svoje děti nechávali očkovat. Takže prosím, ať zde opravdu zaznívá ne populistická podpora onkologických programů, ale ta faktická. Očkování proti rakovině existuje. Fandíme mu a podporujeme ho.
Já děkuji za dodržení času. Nyní je s faktickou poznámkou přihlášen pan ministr Zbyněk Stanjura.
Já jsem to říkal v noci jinému předsedovi opozičního klubu. Já myslím, že je to logické a normální. Nejsou tam žádné desítky miliard. Ano, proti loňské skutečnosti je to vyšší o těch 47 miliard, ale to jsme rozpočtovali. Tyto peníze už jsou v rozpočtu zapojeny.
Já budu jenom ráda, když to tak bude. A toto je ta legislativa, která v té době chyběla, a já jsem upozorňovala, pozor, nemůžeme šetřit na zdravotní starostlivosti.